Takže, dámy a pánové, vážený pane předsedo, pane ministře, pěkné odpoledne. Dovolím si citovat dopis, který mi přišel, opravdu existuje, psaný ještě na psacím stroji, což je dneska rarita, a krásně zapadá - myslím si, že to nahrazuje možná hodinovou debatu o tomto tématu. "Okolnosti, které se mně naskytly, mě dohnaly k napsání tohoto dopisu. Musím vám dát za pravdu, podívat se pod kůži různým energošmejdům. Jsem ročník 1942, dostala jsem se nevím jakým záhadným způsobem do spirály několika energetických společností. Nikdy jsem nic nepodepsala a do telefonu jsem nikomu nic nesdělila. Vyhrožovali mi exekucí. Já jsem v životě neměla nikdy žádnou půjčku a všechno platím včas. Nevím, co mám dělat. Peníze, co mám na pohřeb, si netroufám poslat. Proto bych se přimlouvala, aby tyto nepřístojnosti byly ošetřeny zákonem. Děkuji vám, že si přečtete tento dopis." Snaha ušetřit prostředky je samozřejmě akutnější a v té chvíli, když vám někdo zavolá, nebo slíbí, že ušetříte za energie, tak ještě ochotněji otevřete ty dveře a případně i svoji duši, abych tak řekl. To se často těžko odhaluje. Nejčastější je to za Českou obchodní inspekci nebo za Energetický regulační úřad. A pak je to zneužití právních kliček.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Ještě se omlouvám, že jsme vynechal, že se ten nový bod, který máme zařadit, nazývá Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Nyní, než dám slovo dalším zájemcům o změnu pořadu schůze, jsem byl požádán panem poslancem Milanem Hniličkou, abych mu umožnil vystoupení. Pane poslanče, máte slovo.
I to mě zavazuje k tomu, abych dnes učinil to rozhodnutí a vyvodil důsledky ze svého chování, které jsem o víkendu v podstatě porušil, a tímto rezignuji na svůj post poslaneckého mandátu. Přeji všem, aby ve zdraví dokončili tento mandát. Velmi mě to mrzí. Omlouvám se a udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu.
Děkuji panu poslanci. A nyní přistoupíme k jednotlivým návrhům. S náhradní kartou č. 15 hlasuje pan poslanec Radim Fiala.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já chci požádat Poslaneckou sněmovnu o zařazení nového bodu a poté taky o pevné zařazení tohoto bodu. Ten bod se jmenuje Usnesení Poslanecké sněmovny k případu Alexeje Navalného a myslím, že bychom ho mohli projednat velmi rychle a velmi stručně. Tolik navrhované usnesení. Velmi krátké zdůvodnění. Nesmí nám být lhostejné, co se v Rusku děje. Vidíme v přímém přenosu, že je ohrožována nejen jeho svoboda, ale taky jeho život, a myslím si, že k tomu není dobré mlčet, není možné mlčet.
Nechcete se domlouvat: To byla dobrá poznámka, to jo. To nevyrobili Piráti.

Jakou mám motivaci pěstovat víc než těch pět rostlin ve chvíli, kdy je to legální?

Děkuji vám za vaši pozornost, protože ještě pokračujeme chvilku dál. Například dvě z nich jsem už vyjmenoval, tak tady je třetí: ano, alkohol je horší, to tady řekl pan poslanec Novák. A já říkám: A přesto ho nehodláte zakázat. Úmluvy, mezinárodní úmluvy potřebují modernizaci: S tím naprosto souhlasím. Souhlasím i s panem poslancem Holíkem, že potřebujeme možnost nechat si ve státem kontrolované instituci konopí zkontrolovat. Prostě není.
Já tedy svolám poslance do sálu. Pan poslanec Tomáš Vymazal navrhl přerušení projednávání tohoto tisku do projednání tisku 864 ve třetím čtení. Návrh na přerušení byl zamítnut.
A jinak řeknu: fakt jste zapomněl na tu velkou část těch dětí.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Španěl, a připraví se pan poslanec Jan Birke.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vystupovat jsem úplně nechtěl, ale po té bouřlivé debatě tady mi to nedá. Já bych pro nějaké zvyšování nebo rozšiřování samopěstitelství toho množství rozhodně nebyl. Dnes si mohou samopěstitelé vypěstovat pět rostlin. Já vím, že většina si nasadí víc, ale to není podstata věci. Dneska výrobci alkoholu jsou pod velmi přísným dohledem, třeba celní správy. Jen jednou jsme to podcenili, byla tu obrovská metanolová aféra, spousty mrtvých.
Já vám rozumím, paní poslankyně. Děkuji paní poslankyni Karle Maříkové. Nyní bude faktická poznámka Zdeňka Ondráčka ještě před kolegou Markem Novákem. Nyní tedy dvě minuty pro Zdeňka Ondráčka.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní kolegyni Maříkové. To byl kulomet dneska. Dneska jste to vychrlila, ale v podstatě v mnohém pravda nebo v podstatě ve všem pravda. Není kam spěchat. Já si dovolím - a obdivuji - že jste to celé přečetla, protože já jsem si přečetl úvod a věděl jsem, jak budu hlasovat, protože takovéhle věci já nikdy podporovat nebudu. To vznešené, jak to medicínsky okomentoval pan ministr zdravotnictví, to je samozřejmě také velmi krásné. Já si dovolím jenom krátkou vsuvku. Je to jedna z těch nejhorších prací, kterou u policie můžete dělat, jednat s těmito lidmi.
Děkuji za slovo. Takže to vlastně jenom na znázornění toho, co by bylo možné podle toho návrhu. Já nevím, jestli je to málo, nebo jestli je to moc. Určitě kolegové řeknou: my bychom to samozřejmě upravili, kdybychom se nějakým způsobem domluvili.
Boj o koryta, umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí. Takže vy jste normální političtí podvodníci! Takže vážení, jestli máte nějaké řeči na mě a na SPD, máte dost času jít teď na mikrofon a vysvětlit všechny tyhle věci, o kterých jsem říkal, jednu po druhé!
Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Radek Holomčík. Pan poslanec Radek Holomčík, poté pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu předsedovi Okamurovi, že sáhl do svých archivů a složek a vytáhl tam věci, které už byly propírány z různých stran a vysvětleny. Já jsem, pane předsedo, mluvil k věci. Tady vaše poslankyně říkala, že je proti dekriminalizaci, protože je to největší zlo na světě. A já jsem přečetl úryvek z vaší knihy Umění žít, ze strany 42, kde prostě píšete o tom, že kdo je proti dekriminalizaci, v podstatě jde na ruku mafii. Mluvíte tam o kriminalizaci, dekriminalizaci, trestech, o drogovém populismu, o penězích pro mafii. Ale o léčebném tam není ani fň. Takže prosím vraťme tu debatu. Já jsem prostě položil regulérní dotaz, pokud vy jako předseda máte nějaký názor na legalizaci měkkých drog, mezi které je standardně konopí pasováno, tak proč vaši poslanci navrhují něco jiného. Já jsem chtěl vysvětlit jednoduchý logický paradox.
Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.
Ono to už za chvíli bude jenom o složkách. Takže děkuji, že jsme to zase vrátili do starých dobrých zajetých kolejí, že se hádáme a že tady máte ty složky.
Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková. Máte slovo.
Ale stal se úplně přesný opak, jak víme třeba z okolí Chicaga a Al Caponeho, tak se tam začal rozvíjet černý trh. Kolem alkoholu a této prohibice se pohybovala velká spousta zločineckých skupin, které se neštítily toho, právě pro ty finanční prostředky používat i násilí.
Připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal.
Znovu zopakuji, že jsem měl na mysli legalizaci léčebné, léčebné marihuany, toho jsem dosáhl. Já jsem dělal besedy na své knížky, bylo tam plno, a já jsem to vysvětloval, ty knížky, byla k tomu diskuze. Ale jinak o tiskového mluvčího nestojím, jo?
Čili když jsem z Moravy, to znamená, že je tam možná trošku větší konzumace tekutého penicilinu - slivovice. Pokud pěstuji švestky, tak si je můžu nechat vypálit ve státem schválené zkušebně. Pokud to budu pálit doma, riskuji pokutu.
Děkuji. Pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.
Já děkuji za slovo. Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke ctěnému kolegovi Patriku Nacherovi. Kriminalizace samopěstitelů: určitě ano a určitě je to téma, o kterém bychom měli mluvit, proč ty tresty jsou takové, jaké jsou. O tom se bavme, to nepopírám. Každopádně z dopisu - nikdo nezemřel - jsem si hned, když jsem to uslyšel, dal pomlčku - ale taky nikdo nezmoudřel. Já myslím, že tady na plénu se o tom mluví dost.
Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.
Já budu reagovat také na svého ctěného kolegu Patrika Nachera, ale i na předkladatele. Já jsem tedy nikdy nic nepěstoval. Zdá se mně to přece jenom dost na jednoho spotřebitele, ale to nechci zpochybňovat, nevím, jak ty rostliny jsou velké a kolik se z toho usuší. Já bych chtěl spíš říct takové praktické věci, o kterých se tady nehovořilo nebo vyplývaly ze statistik.
Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Birke. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Pan kolega Patrik Nacher je asi jediný poslanec koalice, který dokáže rozjet i koaliční poslance, to je skvělý. Nikoliv, není to pravda. Ale to nejsou věci, které běžně řešíme, ty detaily na plénu Poslanecké sněmovny. Jestli to chcete zamítnout, zamítněte to ve třetím čtení, ne teď.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Moje přihláška do technické vzbudila velké pozdvižení, očekáváte samozřejmě, že budu velmi vtipný, ale neočekávejte od toho nic. Asi vás zklamu. Za sedm dní to bylo neuvěřitelné množství kartonů a cigaret. A můžu vám říci, já vím, co je abstinenční příznak.
Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se omlouvá z pracovních důvodů z dalšího jednání dnes. Pan poslanec Josef Hájek je na řadě s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka, v tuto chvíli poslední přihlášený s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Já budu velice krátký. Prostřednictvím vaší osoby ke kolegovi Ferimu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládaný návrh by měl přispět k prevenci zavlékání i vysazování invazních nepůvodních druhů do přírody a krajiny a dále k zajištění regulace a zmírnění nepříznivých dopadů invazních a nepůvodních druhů rostlin a živočichů na biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby. Na území České republiky patří mezi nejznámější, jak už tady bylo zmíněno, například bolševník velkolepý nebo rak červený. Dle nařízení jsou nepůvodní druhy definovány jako organismy, které byly zavlečeny nebo vysazeny mimo svůj přirozený areál. Za invazní nepůvodní druhy je považován takový nepůvodní druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Navržené postupy a opatření umožní omezit budoucí náklady související s dalším rozšířením invazních nepůvodních druhů včetně dopadů v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových vazeb, které jsou dle mého názoru mnohdy jen obtížně vyčíslitelné. Součástí předloženého návrhu je i věcně související novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání, lesního zákona, vodního zákona, zákona o myslivosti, rybářského zákona a konečně zákona o rostlinolékařské péči. I z tohoto důvodu doporučuji projednat tento tisk i v zemědělském výboru.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem, omlouvám se, první pan předseda Kováčik, poté paní poslankyně Balcarová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, vítám, že se tato tematika dostala na program projednávání Poslanecké sněmovny, a uznávám, že tato tematika patří věcně jako garančnímu výboru pro životní prostředí. A proto přestože zpravodaj ve své řeči to řekl, tak já v rozpravě navrhuji přikázat tento tisk také k projednání zemědělskému výboru.
Paní poslankyně Balcarová. Samozřejmě, až budeme hlasovat o jednotlivých výborech, tak poprosím o přednesení těch návrhů.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěla vyjádřit k této navržené novele o nepůvodních druzích ve smyslu seznamu těchto druhů rostlin a živočichů. A co vím, tak původně to vlastně v té novele zákona bylo, ale bylo to staženo. Možná nám pan ministr Brabec potom... Já bych ho možná požádala jménem pana předsedajícího, jestli by nám odpověděl, proč to vlastně v té novele není. Proč tam není národní seznam?
Aby to padlo v rozpravě, tak navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní.
Zároveň je to hospodářsky využitelná rostlina. A je nutné se podívat podrobně do tohoto seznamu tak, abychom si více neuškodili v některých typech nebo druzích rostlin či zvířat.
Nikoho v tuto chvíli nevidím, končím obecnou rozpravu. Já vám děkuji. Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, takže postoupíme k přikázání výborům. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Já vám děkuji. Ještě jednou připomínám, že opravdu začala schůze Poslanecké sněmovny.
Já jsem se snažil o to, aby tento můj návrh byl schválen už na grémiu.
To je ta situace, kdy dáváme dohromady všechno to, co se děje, očkovací strategii, kdy dáváme dohromady kompenzace, kdy dáváme dohromady novou krizovou legislativu. Já bych chtěl požádat o jednu věc. Máme několik aktuálních věcí - já je za chvilku upřesním - ke kterým by se pan ministr Blatný měl vyjádřit i ve chvíli, kdy není zrovna diskuze o nouzovém stavu. Já si dokonce myslím, že Sněmovna by pravidelně při každém svém zasedání měla dostávat informace ministra zdravotnictví o aktuálním vývoji covidové pandemie, o aktuálním vývoji očkování v České republice. Protože pokud si to zase schováte jenom na to datum, kdy přijdete do Poslanecké sněmovny a budete nás prosit o prodloužení nouzového stavu, tak je to prostě málo. To není dostatečná komunikace. Nám se nepovedlo dopočítat jiné sumy než 16 miliard při započítávání všech PCR testů, kde se to číslo vzalo. Zná to číslo zdravotní výbor? Řekl ho pan ministr někde jinde než do médií? Mohl by nám vysvětlit ten rozdíl 9 miliard korun, který zatím v nákladech na testování vidíme my při prosté matematice, a údajem, o kterém hovořil pan ministr? Anebo tím nahrává jenom všem těm, kteří v této době popírají to, že je okolo nás objektivní nebezpečí? Nenahrává tímto výrokem právě všem těm, kteří popírají, že ta pandemie je věc reálná? Není to ministr zdravotnictví, kdo těmito slovy velmi ztěžuje práci lékařů v nemocnicích, když opět snižuje motivaci lidí na tom, aby uposlechli a řídili se všemi doporučeními, která tady okolo nás jsou? Jsme svědky nehorázného závodu v očkování mezi jednotlivými kraji. O čemž jistě ví pan premiér, ten už se druhou vakcínou očkovat nechal.
Můžete. Pan poslanec vás zatím dokázal překřičet. Ale prosím vás, umožněte mu důstojné vystoupení. Jestliže je něco, co potřebujete probrat, běžte ven.
Tedy za třetí stav očkování, stav toho, jak se zachází s nespotřebovanými vakcínami, stav s plánem další strategie. Údajně to mají být praktičtí lékaři. No, to je věc zcela nemožná. Musí to být někdo jiný a musí samozřejmě dávat informaci těm lidem, že oni už mají být těmi, kdo se má registrovat.